Prosím, paní poslankyně.
Já jsem vám to tady říkala a vy jste se mi tady dušoval, že k tomu v žádném případě nedojde. Já jenom se chci zeptat, jak je možné, že tedy, když jste mi říkal, že to nebude mít absolutně žádnou souvislost, proč v současné době já s kreditní kartou už skoro - neříkám, nikdy nezaplatím, ale zaplatím jenom v supermarketech. A když se snažím platit v těch menších krámcích, kde jsem normálně dřív platila kartou a nebyl to absolutně žádný problém, protože byly propojené s terminálem, tak dneska mi tam řeknou - jedině hotovost. A vy jste se mi tady dušoval, že toto nikdy nemůže nastat.
A pan ministr financí.
Určitě jsem se nedušoval. Já se nikdy nedušuji, ale dobře, to je vaše interpretace. do krámku a brali vám tam minulý týden kartu a teď ne, tak se zeptejte majitele nebo majitelky, proč to dělají. Nemáme čísla. Pokud někdo má čísla, ať nám je předloží, podíváme se, jestli jsou věrohodná, jaký je zdroj, vůbec se té debatě nebráním. Já si to nemyslím. Myslíte, že to platím zloději? Když se v hypermarketu platí hotově, jsou taky zloději? Pokud máte pocit, že někdo krade, tak čiňte to, co vám říkají zákony. Já ten pocit nemám.
Já děkuji za dodržení času. A nepřekvapí smršť faktických. Prosím.
Viděl jste? Já jsem se zeptala. A ptala jsem se té obsluhy velmi zdvořile, proč nemohu zaplatit kartou? A ona mi říkala - co vám na to mám říct? Zkuste se zeptat pana majitele. Viděl jste ty fronty v Ostravě? Ty obrovské fronty před bankomatem? Já si nedovolím říct, že kdo nebere karty, je zloděj, ale troufnu si říct - a vy tak často a rádi mluvíte o hodnotách - já chci svobodu. Já chci svobodu v placení. Když chci platit kartou, tak chci platit kartou. A když chci platit hotově, tak platím hotově. Ale tady není svoboda. Tady je tsunami cash only. A před tím zavírat oči těžko byste měl jako šéf státní kasy. Já si myslím, že když se podíváte na plán plnění DPH a na výsledek, tak já bych rozhodně z toho klidná nebyla.
A nyní jenom přečtu pořadí faktických. Ano, paní poslankyně Berenika Peštová jako první, potom pan poslanec Miloslav Janulík a pan poslanec Jiří Mašek. Prosím.
A bylo mi odpovězeno - když už není EET a nemusíme posílat do toho terminálu, tak vlastně už ta motivace tam není.
Prosím.
Pane ministře, vy dobře víte, jak to je.
Vy jste, pane ministře, pane premiére, chtěli čísla. Ona jsou dvě. Jedno je to historické a jedno je to, co velmi brzy uvidíte. To historické je to, že po zavedení EET a vlivem zavedení EET prudce vzrostly mzdy v pohostinství. Všichni to vyhodnotili právě tím, že bylo zavedeno EET. Prudce vzrostly mzdy v pohostinství. Sledujte ten trend, jaký přijde za rok, za dva. Tam se vám to projeví v těch číslech, ale to už bude pro vás pozdě, a budou vám zase chybět peníze na důchody, protože nebudete mít sociální odvody a budete se zlobit, jak je to možné, že vám zase chybí.
Vážená paní předsedající, pane premiére, pane ministře, já bych jenom krátkou reakci na vystoupení pana Bureše, který tu bohužel není, ale to říkám jenom, že bych mu to klidně řekl i do očí.
Ještě se přihlásila do diskuse s faktickou poznámkou paní poslankyně Margita Balaštíková. Prosím, paní poslankyně. Nyní ještě faktická paní poslankyně Lenky Knechtové a já předám řízení schůze.
Bylo mně řečeno, že to nejde, že musím zaplatit hotově.
Dobrý večer.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuju za slovo. Nicméně na úvod svého projevu bych ještě chtěl jednoznačně poznamenat, že ta postupná konsolidace veřejných rozpočtů, o které tady je vlastně celou dobu řeč, je nejen pro mě osobně, ale určitě i pro hnutí ANO důležitou otázkou. Můžeme se podívat i trochu do historie. A jenom připomínám, že od dob vlád Václava Klause nebyly žádné rozpočtové přebytky. Za dobu, kdy působili na Ministerstvu financí naši ministři, tak zadlužení jsme snížili ze 44,4 % HDP na 42 % HDP, a to později i navzdory té bezprecedentní pandemické krizi, kterou jsme společně zažili a která byla zatěžkávací zkouškou pro všechny veřejné rozpočty všech zasažených zemí. I navzdory těmto okolnostem jsme odcházeli z vlády s jasnými výsledky ve fiskální politice. A tedy mluvit, nebo když tady z vašich úst zaznívá, že hnutí ANO je rozpočtově neodpovědné, tak tyto názory nejsou založeny na faktech ani historických, ani současných. Já teď konkrétně možná ještě k tomu našemu plánu.
Vy si myslíte, že cenu výrobků určuje dvouprocentní zvýšení daně? Cenu výrobků přece určuje trh, pane kolego.
Nyní pan poslanec Michael Kohajda, Karel Havlíček, Patrik Nacher.
Já musím zareagovat, vaším prostřednictvím, pane předsedající, na kolegu Havlíčka. Tady přece nezazněl žádný řecký scénář. A jak rychle se k té hranici dostaneme? A ta hranice je zásadní. Přece my přesně víme, co se v ten okamžik stane, co vše nebude možné, jaké rozpočty, nejenom ten státní, ale všechny rozpočty všech veřejných subjektů, že bude omezena možnost uzavírat smlouvy, všechno to máme v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. A to je přece ta hranice, ke které se snad nikdo z nás nechce dostat, nejenom opozice a koalice. Prostě nikdo v tomhle státě přece se nechce dostat do situace, kdy nebude moct - například každá běžná obec - si plánovat svoje dlouhodobé investice. Takže já si myslím, že tady přece nezaznělo to, že ta aktuální míra zadlužení je hrozivá. Hrozivé je to tempo, a to je věc, kterou tady musíme řešit, a nejenom kvůli dnešní situaci a dnešní vládě, ale i kvůli vládě, která přijde za dva roky.
Ale já s vámi souhlasím, není dobré to zadlužování. Je to správné. Jenom bych doplnil, jak s vámi souhlasím, že ty podniky pochopitelně trápí inflace. Ta inflace je samozřejmě příčinou, která tam je. A co je trápí úplně nejvíce dneska - a bylo to i v době energetické krize, popravdě řečeno i v době covidové, byla totální nepredikovatelnost toho, jak se to prostředí bude vyvíjet. A to je to, s čím oni nepočítali, konečně ještě váš ministr financí jim sliboval nebo tvrdil, že v dubnu o ničem takovém řeč nebyla. A co se týká ještě jedné poznámky, že jste říkal, včera jsme se shodli na tom, že s inflací bojuje národní banka i Česká národní banka, ale musí bojovat i vláda s ohledem na to, jestli se jedná o inflaci nákladovou, nebo inflaci poptávkovou, a podle toho ty nástroje používáme.
Tak buďte v tom aspoň konzistentní. To znamená, že zvyšování daní je jasně proinflační. Proinflační. Protože se budou zvyšovat ceny služeb, zboží, to je úplně logické. To je přece o tom. To znamená, že to je nepředvídatelné. A to pro ty podnikatele je úplně zásadní, tam nejde jenom o tu samotnou daň. I dokonce já vám to řeknu takhle. Vy jste sami nahlásili, že tam dáváte pozměňovací návrhy. Takže vlastně nikdo neví, jak to skončí ten balíček, ani vy jako vládní koalice.
Takže potom pan poslanec Bernard, s faktickou poznámkou jste chtěl reagovat? Dobře. Nejprve tedy pan poslanec Michael Kohajda a poté pan poslanec Bernard s faktickou poznámkou.
Prostě to, co jste tady řekl, neplatí.
Pane poslanče, nepokřikujte po sobě, vystupujte pouze na mikrofon.
No, já navážu na to, co tady padlo. Jsou daně a daně. Chápeme se? No ne, počkejte, je to tak, nebo to není tak? Snižujeme DPH v tomto státě o celkových 6 miliard tím, jak to nastavujeme? Nesnižujeme. Dobře. Takže za mě snižujeme, takže ten pozitivní vnos pro občany z DPH je ve výši 6 miliard korun.
Já vám děkuji.
Jestli si to myslíte vy, je to váš názor, ale nepodsouvejte nám to do úst. Nepodsouvejte nám, že my říkáme o někom, že jsou podvodníci.
Já vám děkuji. Nyní jsme vyčerpali faktické poznámky a budeme pokračovat v přihlášených přednostních právech.
Pak, když dojdou argumenty, tak je to argumentace nikoliv ad hoc, ale ad personam. To vás tady pozoruji dlouho, abych věděl, jak to je, ale prostě obhajovat neobhajitelné, to bych řekl, že je lepší to přejít mlčením. Někde to nejde, někde to jde. Dneska to není vůbec žádný, bych řekl, technický problém. Oni nám záviděli EET. Možná, že už se toho já nedožiji, ale rád bych.
Prosím, ujměte se slova. A nyní pan poslanec Jan Volný. Diskuse vyvolala poté další faktické poznámky.
Vždyť je to hloupost, vždyť to funguje. Možná, že to jednou bude ozdravný, až tam dáte těch 80 miliard do toho rozpočtu, tak je to tady na místě.
A já reaguji na svého kolegu pana poslance Maška, který tady řekl, že tady v Praze na Malé Straně nekoupíte přes kartu ani rohlík - nebo rohlík. Já s vámi budu polemizovat. Všude jsem platil kartou bez problémů. Dneska když si jdu koupit cigarety, poštovní známky, pohledy, konkrétně tady na Malé Straně, tak bez problémů mi berou kartu. Prostřednictvím paní předsedající. Takže tento výrok tedy odmítám a myslím si, že je to velmi subjektivní pocit.
Prosím.
Ten první je, když dneska zaplatím v autoservisu tisícovku v hotovosti, majitel autoservisu stejnou tisícovku utratí v prodejně obuvi, majitel prodejny obuvi stejnou tisícovkou udělá nákup někde jinde na tržišti. Pořád je to ta jedna tisícovka bez poplatku. To je ten jeden pohled tedy. Takže je to poměrně zajímavý obchod pro banky, kterým tyto prostředky zůstávají. Ten druhý pohled, tam se možná vrátím zpátky. Já ještě pamatuji našeho bývalého předsedu zakladatele Václava Klause a ten to říkal velmi jednoduše: vážení občané, vy jste vlastníci těch peněz, vy si rozhodujete o tom , kam s nimi přijdete a kde je utratíte. Utrácejte je tam...
Čas, prosím, opravdu už vypršel! A nyní je přihlášen Petr Fiala, předseda vlády, se svou faktickou poznámkou. Prosím.
Jsou tady dvě věci, o kterých můžeme mluvit. Jedna věc je, zda v posledních týdnech nebo měsících dochází k omezování možností využívat bezhotovostní styk. Na základě vašich dojmů nebo zkušeností, které já nezpochybňuji, říkáte, že ano. Na to říká pan ministr financí, že nemáme čísla. Proto jsme například zřídili výbor pro strategické investice, aby urychlil a koordinoval nutné reformy a dal nám zpětnou vazbu, zda jsou dost účinné. Já se velice těším na první jednání tohoto výboru, které máme už příští týden. Naše vláda má odvahu čelit složitým výzvám a dívat se dostatečně daleko do budoucnosti. A vyřešení našeho veřejného dluhu, to je podmínka pro to, abychom se té budoucnosti dočkali ve zdraví, abychom se té budoucnosti dočkali v prosperitě. Konsolidace veřejných financí tedy zůstává bezpodmínečně nutným úkolem, který musí stát vyřešit. A každý, kdo si nelže do kapsy, tak to vidí a taky to chápe. Opatření, která připravujeme nebo která jsme představili, přinášejí místy nepříjemné, ale nutné kompromisy, které vyplývají z té situace, ve které dnes jsme. A chci všechny ujistit, že my, vládní koalice, za nimi stojíme, že jsme je připravili tak, aby nikomu neublížila a že jsme je připravili tak, aby byla vyvážená, rozumná a našemu hospodářství pomohla. Stejně jako v případě důchodové reformy i tady naše vláda s pokorou a odhodláním přijala úkol, který je už dlouho třeba dokončit. Jsme tady proto, a proto máme tady tu dlouhou schůzi, a proto také prosadíme a schválíme ozdravný balíček, aby moje ani vaše děti nemusely žít na dluh. Děkuji všem, kteří nás v tomto úsilí podpoří.
Nyní tedy vystoupí pan poslanec Brázdil. Jeden tam nebyl příliš slušný.
Děkuji za vystoupení pana premiéra, ale mně to připadá, že včera buď zde nebyl, čemuž bych rozuměl, nebo se nedíval na monitor, případně neměl report toho, co zde bylo, protože já jsem s mnohým, co říkal pan ministr financí Stanjura, nesouhlasil. Naprosto správně říkal, špatné jsou oba extrémy, řecká cesta a ta druhá, jakýsi klid, nic se neděje. To je to nejhorší, co můžeme dělat a podle toho se chovat. A vy jste, pane předsedo vlády opravdu jako jednu z prvních věcí řekl katastrofální stav českých financí. Vy jste nás posunul k tomu Řecku, což je neskutečně špatně. Není katastrofální. Není ani dobrý, což je pravda. A je třeba s ohledem na to velmi rozumně postupovat. To znamená šetřit, souhlasíme s tím, bavme se o tom, kde je třeba šetřit a bavit se o dalších opatřeních tak, abychom neohrozili investice, tak, abychom neohrozili výdaje na výzkum, vývoj, inovace, což jste posledními kroky jasně naznačili, že tak bude. Tečka. Ukázali jsme, že jste tak neučinili. Zpochybnili jsme to, že úspory nahrazujete do značné míry i tím, že si berete úvěry. Vy jste to nazval dotačním byznysem. Ale prosím, nenazývejme to dotačním byznysem.
Paní poslankyně Mračková Vildumetzová, následuje pan poslanec Rozvoral s faktickými poznámkami.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně a především vážený pane premiére, já bych na vás ráda reagovala. Také děkuji za vaše vystoupení, ale já se opravdu musím pozastavit nad tím, když tady řeknete, že začínáte u sebe. Myslíte tím, že jste si schválili nový služební zákon a přivedli jste si na ministerstva nespočet politických náměstků? Já jsem si včera s tím dala tu práci a udělala jsem si opravdu analýzu minulé a současné vlády. Víte, kolik tam přibylo těch politických náměstků? Jeden politický náměstek nás stojí z rozpočtu tři miliony korun ročně. Podívejte se na zahraniční cesty - vždyť jsou pořád v tak velké míře! Já bych mohla pokračovat v mnoha dalších věcech. Jestliže říkám, že chci šetřit, musím začít u sebe. Mě to tak trochu připomíná i Karlovarský kraj, protože já když jsem byla tři roky v pozici hejtmanky, kontrolovala jsem každou fakturu, objednávku, přišlo nové vedení, všechno zrušilo, protože měli 12 politických subjektů, vytvořili si mnoho politických trafik. Vy moc dobře víte, že vy jste taky kandidovali jako dva politické subjekty, já to tady pořád opakuju. Když něco říkám, musím začít u sebe, ale vy opravdu od sebe nezačínáte, kdybyste začínali, tak já bych opravdu sklonila tu hlavu a řekla bych, ano, máte pravdu. Ale vy jdete úplně opačným směrem, vy chcete pouze, aby to zaplatili lidi, ale aby se to hlavně nevztahovalo na vás.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já taky musím zareagovat na pana premiéra. Zavést digitální daň pro nadnárodní korporace, jako je Facebook a YouTube a další, které zde nedaní ani korunu. My jsme přesvědčeni, že vláda svým balíčkem jde proti slušným a pracujícím lidem, proti seniorům a tělesně postiženým, kterým tím zdraží jejich život. A to hnutí SPD zásadně odmítá.
Reakce pana ministra financí byla, že se to dovíme, až přijde návrh státního rozpočtu na příští rok do Sněmovny. Koaliční rada tedy pouze nařídila úspory jednotlivým ministrům, přičemž podle mého názoru se může jednat v některých případech o nesplnitelný úkol. Je to poměrně postaveno na vodě. Nikdo neví, které ministerstvo co a jak. Když se podíváme na příjmy, tak tam dojde k některým úpravám. Já to samozřejmě všechno chápu, ale pořád mi vadí ta disproporce mezi těmi výdaji státu a mezi těmi příjmy, že tady je to zdůvodněno velmi konkrétně, kdežto u těch výdajů je to opravdu velmi vágní, takže podle mého názoru by to opravdu zasluhovalo lepší vysvětlení. Já už jsem tady uvedl při své technické, že tenhleten daňový balíček je protirůstový, neboť v podstatě každý ví, že takovéto zvýšení daní zatíží jak naše firmy, OSVČ, tak i samotné rodiny. Případné vyšší daňové zatížení právnických osob je podle mě velmi špatným signálem pro českou ekonomiku, jen by se dále snížila její mezinárodní konkurenceschopnost, negativně by se to samozřejmě promítlo do objemu firemních investic, které už nyní významně poklesly kvůli vyšším cenám energií v Česku než v jiných zemích. To je taky jeden z těch hlavních důvodů, proč nemohu tento balíček podpořit. Já bych se tady ještě rád zmínil o jedné věci, kterou už tady podle mě taky mí kolegové zmiňovali, a to je elektronická evidence tržeb. Samozřejmě tímto dochází a bude dále docházet ke značným daňovým únikům.
Nacházíme se v krizi bydlení, kdy v poslední dekádě rostly ceny nemovitostí výrazněji, než rostly mzdy. Absolutní minimální zásadou politiky by mělo být tedy nedělat nic, co by dostupnost bydlení ještě výrazně zhoršilo. To ovšem také nechceme.